Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážené páni poslanci, tak já bych chtěl na úvod několik věcí dát na pravou míru, možná nedorozumění. Očkovací kalendář ukrajinských dětí je velmi podobný našemu. Naopak jsme připravili očkovací průkazy v češtině a ukrajinštině, aby to bylo jednoduché, to očkování, a současně jsme připraveni na to navázat, na očkovací kalendáře u těch dětí. Co se týče hygien, tak jsem si stoprocentně jistý, stoprocentně jistý! Ale je možné, že například z jedné krajské hygieny některý z desíti řidičů, kteří jsou tam zaměstnaní, propuštěn bude, a že třeba usoudí, že stačí osm nebo devět těch řidičů, že jich nemusí mít deset, když průměrná hygiena má tři. To je opravdu možné a nejde to úplně vyloučit. Mám na mysli jednu konkrétní krajskou hygienu. Bohužel to nemohl dokončit spolu s kolegy napříč politickým spektrem, protože do toho vstoupil covid. Já v tomto pokračuji a jen dělám některé úpravy tak, aby do toho opravdu byli vtaženi všichni, aby opravdu vznikl český Kochův institut. Uvažujeme o něčem, co se bude jmenovat Státní hygienická služba. Tento záměr Ministerstva zdravotnictví, jak jsem řekl, není nový, a cílem je, byl projednán i v připomínkovém řízení, dostal se na jednání sociálního výboru Senátu Parlamentu České republiky, byl projednáván vládou, další legislativní postup byl diskutován. Ústřední ředitel bude nadále služebním orgánem pro celou Státní hygienickou službu. V čele územního pracoviště bude náměstek ústředního ředitele, který mu bude přímo odpovědný za výkon státní správy. V podstatě navazujeme na tu představu, kterou měl Tomáš Garrigue Masaryk, respektive Alice Masaryková, když stála u zrodu Státního zdravotního ústavu, kde tato hierarchie měla být a byla tehdy dominantním modelem. Naopak, cílem je dostat do systému bakaláře a magistry, kteří jsou dneska dominantními odborníky vzdělávanými našimi vysokými školami v těchto oborech.
A náplň činnosti hygienických stanic vám můžu předat, vy ji určitě znáte. Já se ptám, že dělají svoji práci, měli covid, teď přijde uprchlická vlna, a prostě teď se bude transformovat.
Ano, máte slovo, a může se připravit pomalu paní poslankyně Hanzlíková.
Rozumím těm námitkám a naprosto je chápu, nicméně ta transformace je nezbytná. Vzpomeňme si, kdy ten zákon šel do Poslanecké sněmovny. Krajské hygieny a jejich šéfové, i kdyby se na hlavu postavili, tak v systému, jak je to dneska nastaveno, nemohou fungovat dobře, nemohou úplně realizovat jednotná pravidla, protože to metodicky není možné. Platy hlavního hygienika nebo krajských hygieniků určuje státní tajemník, protože jsou pod služebním zákonem, dostávají balík peněz a ten rozdělují na těch krajských hygienách podle svého zvážení a rozvahy, ale není v tom standardizovaná systemizace tak, jak jsme na to zvyklí v jiných oblastech státní služby. Dneska jsou to magistři, bakaláři.
O této žádosti, a proto je to v návrhu usnesení, jednal mandátový a imunitní výbor. Tím bych si dovolil prozatím skončit poměrně dlouhou zpravodajskou zprávu.
Děkuji, pane zpravodaji. A nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášené následující poslance a poslankyně: paní poslankyně Válková, pan poslanec Faltýnek, Svoboda, Růžička a Vondráček.
Děkuji za slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážení poslankyně, vážení poslanci. Já mám projev na dvě a půl strany, takže možná mě taky nebudete poslouchat, ale podstatné je, abych se tady k tomu vyjádřil. Takže už potřetí se tady scházíme v souvislosti s mým vydáním ke stíhání v pseudokauze známé jako Čapí hnízdo. Nebudu mluvit o právní stránce celé věci, vyjádření zpracované mým advokátem jste všichni dostali mailem. A taky není pravda, jak řekl pan zpravodaj, že bych se bránil vydání. I po čtyřech a půl letech od zahájení mého trestního stíhání trvám na tom, že celé Čapí hnízdo je bezprecedentní, zmanipulovaná, uměle vymyšlená, politicky motivovaná, pečlivě naplánovaná a přesně načasovaná pseudokauza. Pseudokauza s jedním jediným cílem: vystrnadit mě z politiky, protože jsem se nenechal zatáhnout do kšeftů tradičních stran a neustále je za to kritizuji. Dva a půl roku jim to nevadilo, až když jsme si řekli s panem premiérem na vládě jednu věc, kterou nechci tady citovat, tak potom pochopili. A kromě lex Babiš se objevovaly další pseudokauzy. Přišlo se s nesmyslným obviněním ohledně spolupráce s StB, když jsem na Slovensku věcně vyhrál všechny tři soudy, a to včetně Nejvyššího soudu, a to rozhodnutí nabylo právní moci. A nebudu tady vykládat o tom, kdo to jak zařídil, protože na to nemám důkazy. A pak přišly na řadu korunové dluhopisy, kvůli kterým mě Sobotka vyhodil z vlády, i když je vymyslel Kalousek a sám Sobotka jako poslanec hlasoval pro ty dluhopisy. Vše probíhalo za účasti a posvěcení tehdejšího pana hejtmana Bendla, paní Langšádlové a nakonec to zkontrolovalo Ministerstvo financí pod vedením pana Kalouska, a vše bylo v pořádku. Všechny podmínky pro udělení dotace byly splněny a poté opakovaně kontrolovány. nikdy nezjistily, že by dotace byla čerpána v rozporu s podmínkami Evropské unie. Farma stojí, je otevřena široké veřejnosti. A k tomu samozřejmě dotace byla vrácena! Takže nevím, o čem tady mluví pan zpravodaj. Doporučuji navštívit, pokud jste tam ještě nebyli. Podle účelového obvinění se mělo jednat o zločinné spolčení, kde bylo stíháno jedenáct lidí, a tu skupinu jsem měl organizovat a řídit. Dokonce se neštítili obvinit moji rodinu. Ty lži, co tady zazněly, jsou neuvěřitelné a je dobře, že jste to neposlouchali, protože to nikdo rozumný nemůže pochopit. Ale postupně začala obvinění odpadat. A pan nejvyšší státní zástupce prodloužil stíhání. Tak tomu nerozumím.
A vnímám zájem o doplňující otázku.
To nemyslíte vážně. Já říkám, že to bude Fialova chudoba. Vy jste jediná vláda v Evropské unii, která nedala lidem vůbec nic. Jurečka? No, to je sranda. Nic jste jim nedali. A znovu vás žádám, abyste jim vrátili ty peníze. Máte tam vatu 100 miliard. Teď dostanete desítky za pohonné hmoty. Udělejte už konečně něco pro lidi. A nevykládejte tady pohádky, vždyť to není normální...
Já nevím, jak to máte vy jako ekonom, já jako sociální vědec mám rád čísla. A tím bojujeme proti inflaci. To je prostě všechno, to jsou fakta, čísla, data. Každý si je může zkontrolovat, každý se může podívat, jak to je. My to lidem dáváme a oni to taky dostanou na rozdíl od toho, co jste připravili vy. Valorizace důchodů: v našem návrhu rozpočtu 21 miliard korun, jsou ty peníze na to nachystány. Ano, je to zákonná valorizace, ale tam ty peníze jste neměli, my je tam máme. Příspěvek na bydlení v důsledku rostoucích cen energií - plus 3 miliardy. Nedali jste jim nic, 3 miliardy tam dáváme my. Kolik jste tam měli? Kolik tam nachystal pan bývalý ministr Havlíček? My tam dáváme 5 miliard korun. A takhle je to se vším. Takže stačí si srovnat ta čísla, doporučuji to všem, a uvidíte, kdo má pravdu.
A než dojde k pultíku další pan poslanec, seznámím s omluvou. A prosím, pan poslanec Martin Kukla, máte slovo.
Děkuji za slovo. Cituji z programového prohlášení: "Udržíme stávající finance obcí a změníme rozpočtové určení daně krajů na základě shody Asociace krajů a navýšíme celkovou alokaci." Já bych se chtěl zeptat na to navýšení.
Samozřejmě je potřeba uklidnit všechny drobné střadatele, tam je to zákonné pojištění, ta ochrana. Tak to je a tady se nikdo obávat nemusí. Vy jste to tady připomenul, to poslední číslo, s tím, že bylo nedávno v souvislosti s určitými daňovými úpravami navýšeno. A to prostě neodpovídá tomu, jak by to mělo být, a pojďme se bavit o té změně.
GRECO se v tomto hodnoticím kole zaměřuje především na otázky spojené s etickými principy a pravidly chování, střet zájmů a vynucování pravidel ošetřujících střet zájmů, zákaz či omezení určitých aktivit, deklarace zájmů, příjmů, majetku, zvyšování povědomí a podobně. Podle materiálu číslo 4 hodnoticí zprávy pro Českou republiku je třeba přijmout opatření pro zvýšení transparentnosti, aby veřejnost měla možnost zpětně vysledovat, čí zájmy byly ve hře v procesu tvorby právních předpisů, a aby se omezilo riziko nepatřičného vlivu třetích stran na členy parlamentu. Já sám jsem byl několikrát grilován, například v Otázkách Václava Moravce, jak to, že to stále nemáme a že se propadáme v těch hodnoceních.
Nebo to úplně...
Vážená paní předsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, pěkný večer. Dneska jsem byl na kulatém stolu ohledně novely živnostenského zákona, jak tady řešíme to krátkodobé ubytování, kde jsem slyšel, že tedy vláda připraví lepší, dokonalejší návrh. Takže, pane ministře, vy odpovídáte ve vládě na legislativní čistotu těch návrhů - já bych tady připomněl dva návrhy, které tady prošly a skončí u Ústavního soudu, když už se tedy bavíme o těch vládních návrzích.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane poslance, to je prostě stav současného plánu legislativních prací vlády. Ministr spravedlnosti tady nebyl, tak já jsem měl za to, že je vhodné, abych vás na to upozornil.
Děkuji za slovo. Tento dokument obsahuje cíle a opatření z mnoha oblastí podpory a péče o seniory a z oblasti přípravy na stárnutí populace. To je skutečnost, se kterou se na mě teď obrací řada poskytovatelů sociálních služeb, kteří se seniorům věnují. Z usnesení vlády při projednávání strategického rámce zároveň vyplynul úkol pro MPSV, a to zpracovat akční plán k tomuto dokumentu, který bude obsahovat již konkrétní úkoly, konkrétní gestory a konkrétní časové harmonogramy. Děkuji za odpověď.
Paní poslankyně, děkuji.
A samozřejmě chci říci na úvod, že problematika, která souvisí se stárnutím seniorů, se stárnutím populace a celou oblastí demografie v České republice, ale obecně i v Evropě, problematika, která je vážná, která v těch datech, která jsou, hovoří jednoznačně o tom, že opravdu česká populace stárne. Ale já se snažím a i aktivně komunikuji s jednotlivými organizacemi, které zaštiťují seniory. Jsem v úzké spolupráci s celorepublikovou Radou seniorů včetně jejích mnoha krajských představitelů tak, aby ty aktivity opravdu do toho společenského života byly podpořeny, i například finančními zdroji z Ministerstva práce a sociálních věcí, což děláme.
Paní poslankyně, máte doplňující dotaz? Můžeme přejít tím pádem na dalšího vylosovaného v rámci interpelací a to je pan poslanec Marek Novák, který bude interpelovat pana ministra Petra Gazdíka, ministra školství.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře, Zlínský kraj, za který jsme oba byli zvoleni do Poslanecké sněmovny, má jedinou veřejnou vysokou školu, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Byl jsem na to upozorněn občany a musím říci, že více, nejenom jedním. Vysoké školy obvykle pro uchazeče o studium stanoví v přijímacím řízení možnost účastnit se přijímací zkoušky nebo její části v náhradním termínu. To je běžné, ani uchazečům o studium se nevyhýbá nemoc. Takový náhradní termín dává smysl zejména v mimořádných okolnostech pandemie, kdy jeden neví, zda nebude druhý den nebo z hodiny na hodinu v izolaci nebo karanténě. I v takové situaci však jedna z fakult naší univerzity náhradní termín uchazečům neumožňuje. Rozhodl tak děkan. Myslím, že je to v rozporu nejen s celouniverzitními předpisy, ale hlavně se zdravým rozumem. Vždyť kdo jiný než právě veřejná vysoká škola by měl dbát právních předpisů a přijímací řízení vést transparentně a s rovnými podmínkami pro všechny uchazeče? Není tedy možné uchazeče, který se ocitl v karanténě, odmítnout a neumožnit mu náhradní termín. Ptám se, pane ministře, zda nemáte o podobných praktikách zprávy i odjinud a zda se tedy nejedná o širší, obecnější jev na našich veřejných vysokých školách, které financujeme z veřejných prostředků. Školství patří do vaší odpovědnosti, a proto vás vyzývám, aby vašemu resortu podřízené instituce v této věci neprodleně jednaly.
Takže můžeme přejít k dalšímu vylosovanému, kterým měl být pan Lukáš Vlček v interpelacích na pana ministra Síkelu, pan poslanec ale stáhl svoji interpelaci. Takže dalším, kdo by měl interpelovat, je pan poslanec Patrik Nacher, který by měl interpelovat pana ministra Blažka. Dívám se, pan poslanec Nacher zde není, takže můžeme přistoupit k dalšímu, což je pan poslanec Kamal Farhan, který by měl interpelovat pana ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Ale určitě to nepůjde na úkor obcí nebo změny těch základních parametrů, to by dobré nepochybně nebylo.
Vnímám zájem o doplňující otázku.
Děkuji, pane premiére, za odpověď. Ale pokud máme určitý balík peněz a určité procento a budeme to dělit mezi kraje, tak vždycky musí dojít k tomu, že se někomu vezme a někomu se přidá.
Ale neuděláte ji takhle shora, ani nemůžete říct: Tak tam přidáme miliardu a bude to stačit. Já myslím, že takhle to je a tu debatu nelze předjímat tím, že tam prostě vystřelíme nějaké číslo. Já jsem rád, že probíhá. A já doufám, že dojdeme k něčemu, co bude dlouhodobě platné... ... protože ty parametry nelze měnit každý rok. To by nebylo vůbec funkční.
Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo, paní předsedající. Toto zhoršení má přímou souvislost s rozpočtovou politikou vaší vlády, která ustoupila od dříve avizovaného navýšení prostředků určených na příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jak upozorňují příslušní zaměstnavatelé, hrozí zde proto zánik nejen tisíců pracovních míst pro zdravotně postižené, ale současně i zánik mnoha firem, které tyto občany po léta zaměstnávají. Například vedení výrobního družstva Drutěva hovoří o tom, že situace je pro tyto firmy už doslova likvidační. Jde i o to, že zákonem daná maximální měsíční výše uznatelných nákladů na jednoho zdravotně postiženého zaměstnance činí 13 600 korun, a to již dva roky, přestože minimální mzda se za tu dobu několikrát zvýšila a samozřejmě výrazně rostou i další mandatorní náklady těchto firem. Hrozí tedy hromadné propouštění zaměstnanců, kteří nemají šanci se na klasickém volném pracovním trhu uplatnit, což jednak sníží jejich životní úroveň a zatíží náš sociální systém a na druhé straně to zhorší i kvalitu jejich životů, protože pracovní uplatnění je pro tyto osoby ohromným sociálním benefitem. Co uděláte pro záchranu pracovních míst našich zdravotně postižených spoluobčanů? A co uděláte na podporu jejich zaměstnavatelů?
Děkuji. Příspěvek je ze zákona nárokový a náleží všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. My jsme si vědomi požadavku zaměstnavatelů na chráněném trhu práce, kteří požadují zvýšit maximální částku příspěvku i v návaznosti na postupné zvyšování minimální mzdy. Zaměstnanost osob se zdravotním postižením na chráněném trhu dlouhodobě roste a roste i aktuálně.
Závěrem: jsem si vědoma problémů v těchto lokalitách, nijak je nesnižuji, ale tento zákon bohužel není řešení.
Poprosím paní poslankyni Janu Pastuchovou.
A vzpomeňte si, poslanci ODS, na zákon třikrát a dost. Mluvila jsem o tom s úřady práce. Ale střední třída, která by se tím měla zabývat, se na to vyprdne, protože to je moc byrokracie. Takže postoji Pirátů se opravdu nedivím. My jsme zvedli ruku pro návrh ODS třikrát a dost. Všechny tady mrzelo, že se zrušila bezdoplatková zóna, a teď, když tady navrhujeme nějaké zpřísnění dávek v hmotné nouzi, tak lidi, kteří tu v minulém období seděli v koalici a spolupracovali s námi na tom, teď zvednou ruku a zabijou to v prvním čtení?
Děkuji, paní poslankyně. A nyní s faktickou paní poslankyně Lucie Šafránková. Prosím.
Děkuji, paní předsedající. Já si dovolím reagovat na pár podnětů, které tady řekly moje předřečnice. Ano, může dojít k vyřazení z úřadu práce za nedodržování určitých povinností, to však ale neznamená, že ten člověk nezůstává dál v systému dávek hmotné nouze a dál nepobírá sociální dávky.
Děkuji, paní předsedající. Já bych velmi rád zareagoval na předřečnici, paní místopředsedkyni Richterovou. To si myslím, že je důležité, aby tady zaznělo. Takže, prosím, už to tady znovu neblokujte a pusťte to do dalšího čtení. Dívají se na vás občané. Taky ta volitelnost, ti čtyři poslanci, to je přesně ten výsledek.
Prosím, máte slovo.
Jenom skutečně dvě faktické opravy paní navrhovatelky. Tak to je tedy faktická oprava toho, co bylo řečeno. Pro ty, kdo neposílají děti do škol, tak těch už máme šestero. Ale co je důležité, máme už šestero sankcí za neposílání dětí do škol. Nezafunguje to tak, jak tady říkáte. Děkuju za vyslechnutí této faktické poznámky.
Také děkuji a vidím zde další faktické poznámky: paní poslankyně Barbora Urbanová, připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Já budu velmi stručná.
Děkuji, paní poslankyně. A nyní s faktickou paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Já taky jen krátce, prostřednictvím vašim, ke starostům. Kolik vás tu sedí starostů?
Z dosavadních jednání vyplynuly některé možnosti, které mohou členské státy uplatnit při podpoře konečných zákazníků. Prioritně chceme tuto podporu směřovat k zákazníkům typu domácností, kde jsou nejvážnější sociální dopady, neboť značné části z nich reálně hrozí energetická chudoba. Pro lidi v nejtíživější situaci jsme připravili mimořádnou okamžitou pomoc. V oblasti pomoci podnikům nebo průmyslovým odvětvím má však vláda omezenější prostor, neboť k ní lze použít pouze taková podpůrná opatření, která jsou v souladu s pravidly státní podpory a pravidly mezinárodních subvencí, nenarušují hospodářskou soutěž nebo nevedou k roztříštěnosti vnitřního trhu. Nad rámec tohoto firmy s náklady na energie, které převyšují 10 % z celkových provozních nákladů, budou moci získat úvěr 1 až 10 milionů korun a státní záruku až do 80 % jistiny. Podobně MPO zvažuje pomoci velkým firmám, které mají energeticky náročný provoz díky vysokým nákladům na emisní povolenky, v podobě kompenzace nepřímých nákladů. Naše podpora bude z důvodu napjatosti rozpočtu cílená, adresná a zaměřena na nejpostiženější skupiny zákazníků. V konečném důsledku by tyto dočasné úlevy stejně zaplatili úplně všichni, i ti nejpotřebnější. Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně připravuje změnu energetické legislativy, a to ve dvou krocích...
Pane ministře, musím bohužel i vás přerušit. Je to spravedlivé vůči všem, ale bude možnost ještě v té doplňující otázce. Pokud budeme mít doplňující otázku - pane poslanče, máte? Ano, máte slovo.
To bych chápal.
Děkuji za doplňující dotaz a vidím, že pan ministr chce ještě reagovat.
To je ten takzvaný single buyer koncept.